Ministra financí z něho udělala až tato Sněmovna. Chci říct, že tento zákon jednoznačně není účelový. Přece tohle není zákon pro Andreje Babiše.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Pan poslanec Černoch s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Chalupa.
Já bych se chtěl zeptat pana kolegy, vaším prostřednictvím, Vondráčka. Jak to můžete říct, že všichni jsou proti panu Babišovi, všechny strany v této Sněmovně jsou proti panu Babišovi? Z našeho pohledu buď je to konstruktivní návrh zákona, nebo je to nekonstruktivní návrh zákona. Ne podle toho, jestli je to proti panu Babišovi nebo jestli je to proti někomu jinému. Já si myslím, že personifikovat jakýkoli zákon je špatně. To je náš názor a náš pohled na věc.
Pan poslanec Chalupa a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo.
Ale chci zdůraznit, že nevypadl z prioritních záměrů realizace, ale že v této chvíli vypadl z těch záměrů, které jsou financovatelné z evropských peněz, tedy v této první skupině, a to z následujících důvodů. V případě, že bude Senátem schválena, tak následně může být podepsána prezidentem republiky přibližně do 15. srpna. Takže předpokládáme, že pokud vše dobře půjde, tak nejpozději do konce října tohoto roku by mohla být vydána tato závazná stanoviska a ta budou sloužit potom jako podklad pro vydání stavebního povolení. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Dále tam zavádí tzv. příslušný úřad, který vydává stanovisko, což je ministerstvo. Ty další do toho nemůžou být zahrnuty. Takže toho se týká tato novela a to je v tuto chvíli z mé strany vše.
Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji několik přihlášek.
Upozorňuji, že to prolamuje evropskou legislativu i českou legislativu. Řeší to nějakou naléhavou situaci, do které se domnívám, že nás dostal premiér této vlády a ministři, kteří za to zodpovídali. Samozřejmě resortně pan ministr Brabec. Co se týká toho jazyka. Ono je to technicky děleno více staveb než těch deset, které tam máte. Ale nebudu všechny informace pouštět, protože jsou tam některé sdružené, takže je to ještě o něco malinko lepší, než by se mohlo na první pohled zdát. Jestli dneska je nějaká důležitější stavba, která neexistuje v České republice, myslím silniční stavbu, tak je to právě tato komunikace. Z jednoho prostého důvodu. Sice se tady mluví o transevropské síti, tak ony jsou dvě kategorie.
Ty obavy, které tady zaznívaly, jsme samozřejmě měli také. Podpoříme i novelu tohoto zákona. Vnímáme to jako minimum. Otázka financování je otázka druhá. A naposled mi dovolte snad malou poznámku k tomu. To nechám na zvážení všech ostatních. Ono by to bylo docela přirozenou reakcí.
A nyní tedy nemám žádnou přihlášku, rozpravu končím.
Děkuji, pane předsedající. Věřte, že budou velmi konstruktivní. Bez toho bychom ji sem nedávali. A samozřejmě ty opravné prostředky, o kterých vy jste zmiňoval, že by mohla mít veřejnost upřena některá práva, tak ty opravné prostředky samozřejmě možné budou a budou v rámci stavebního povolení. Ale ty by byly možné v rámci stavebního povolení tak jako tak, vždycky. Věřte mi, paní kolegyně, že jsem si stokrát vyčítal, že jsem šel na tiskovou konferenci vlády, na které jsem informoval o tom, že Evropská komise vyřadila ten Pražský okruh, protože ono si to pak žilo vlastním životem, že Brabec ho vyřadil. Brabec ho rozhodně nevyřadil. Zůstává klíčovou stavbou pro nás. Zůstává určitě klíčovou stavbou. Naprosto chápu všechny, kteří vnímají jeho důležitost. Já ji samozřejmě vnímám taky. To by nám totiž moc pomohlo. Pokud by tam byla jednotná fronta kolem Prahy, která říká "je to pro nás důležité", moc by to tomu okruhu pomohlo i z hlediska schvalování. Já si myslím, že pan poslanec Kučera musí být v jisté schizofrenii, která se myslím těžko snáší, protože na jedné straně on dobře ví, i on je určitě bombardován celou řadou námětů ekologických organizací, které říkají, že tento postup je špatně, že by se nemělo schvalovat těch deset prioritních projektů. To může potvrdit i pan ministr dopravy.
Tak je potřeba si to sem tam přečíst, když budete zase, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedy Sněmovny, chtít kázat.
Na margo toho, co už bylo řečeno. Vy jste si za ty roky nevšimli, že vy sami jste se stali tou chybou systému. Vy sami! Vy jste se tady zavřeli za těmi okny a vůbec jste si nevšimli, že vy sami jste chyba toho systému. Tak tomu říkáme my doktoři.
Někteří z nás tam jezdí úplně normálně. Tak dlouhá, jako byla řada estébáckých svazků, které se prostě prokázaly jako pomluvy, protože kdyby cokoliv na tomhle Babišem placeném cancu bylo jenom zbla pravdy, tak jsem byl alespoň obviněn, alespoň bych byl z těch věcí vyšetřován, ale já jsem z nich nebyl ani vyšetřován, ani obviněn, ani obžalován.
Prosím vás, jenom krátce. Tady se přesně vidí, jak vy jste neobjektivní a jak nám tady všem lžete. Byl někde obviněn?! Tak prosím vás, měřte jedním metrem! Vy máte na hlavě máslo!
Prosím řečníky, aby se na své kolegy obraceli mým prostřednictvím, a obecně bych uvítal, kdybychom se vrátili k meritu věci. Pokud nejsou žádné další faktické poznámky, prosím pana poslance Bendu.
Jestli pro něj chyba systému je parlament, pak je to problém k přemýšlení, který si musíme nějak vyjasnit. Střídání politických stran? Byli tady vzpomenuti někteří bývalí ministři, kteří byli v různých chvílích obviněni ze střetu zájmů. Já nevím, kdo si přesně pamatuje, a já jsem u některých těch jednání byl. Nebyla to žádná sláva, já vím, že ne. Všichni řeknete, možná že jste udělali ještě hůř, ale to jsme předem nemohli vědět. Mohli jste říct: pojďte zrušit jakýkoliv zákon o střetu zájmů, my jsme v tak velikém střetu zájmů, že je přece naprosto legitimní, aby to rozhodoval jenom volič, nic takového nepředepisujme. Ale vy předložíte návrh zákona, ve kterém kromě stávajících pravidel, která už takhle pokládám za přísná a nesprávná, řeknete ještě, každý, kdo vstupuje do politiky, dokonce i do úřadu, kdo vstupuje na té nejmenší obci do politiky, má předem odevzdat přiznání o tom, s jakým majetkem tam vstupuje. Já tvrdím, že tenhle postoj je bohužel mimořádně nekonzistentní a že nejste schopni rozlišovat, kdy se sahá na ty malé, ale když se vám sáhne na vašeho pana předsedu, tak najednou se silně zvednete, najednou začnete křičet. Pro žádné omezení vlastnictví já hlasovat nebudu, pokládám to za nesprávný princip.
Děkuji za pozornost.
Přečtu omluvu. Dnes od 20 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Havíř a také od 16 hodin ruší svoji omluvu paní poslankyně Hnyková. Požádám vás, pane poslanče Laudáte, abyste mi návrh doprovodného usnesení dodal v písemné podobě, protože jsem si ho nestačil poznamenat, a budeme pokračovat v obecné rozpravě.
Děkuji. Já jsem 4. prosince už v roce 2014 interpelovala předsedu vlády Bohuslava Sobotku ve věci dostavby vnějšího silničního okruhu, který má odvést tranzitní automobilovou dopravu z vnitřní Prahy. Z důvodu neexistence obchvatu musí vjíždět přímo do Prahy a využít Spořilovskou, Jižní a Štěrboholskou spojku. To samozřejmě komplikuje dopravu v metropoli a výrazně zatěžuje životní prostředí. Občané především dotčených městských částí si dlouhodobě stěžují na hluk, emisemi znečištěné ovzduší a další problémy, které způsobují zdravotní problémy obyvatel města. Nemyslím si, že by bylo potřeba problémy, které zmiňuji, široce rozebírat. V květnu letošního roku zařadila vláda Pražský okruh mezi prioritní stavby i do dopravní části vládního memoranda. Následovala však studená sprcha. Ministr životního prostředí tuto stavbu z prioritních staveb vyřadil, což znamená, že se musí celý proces EIA zopakovat. Tím dojde ke zdržení začátku stavby o dva až čtyři roky, navíc se může prohloubit i problém s jejím financováním. Dopady si jistě umí každý představit. Postihnou obyvatele Prahy, návštěvníky metropole i projíždějící řidiče. Cílem setkání bylo dohodnutí dalšího postupu pro dostavbu komunikace 511 ve zkráceném řízení. Na dostavbu Pražského okruhu navazují další komunikace, jako Hostivařská spojka, a ta se zase dotýká Dolních Měcholup, Štěrbohol, Dubče, Prahy 15, Prahy 22 a Petrovic. Celkově jde o 16 obcí s více než 80 tisíci obyvateli. Současně pokud Praha zakáže vjezd kamionů do města, se výrazně zhorší v části Středočeského kraje.
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající. Já bych možná doplnil pár některých postřehů, které jsou myslím nezbytné k tomu, abychom si uvědomili celý rozsah a dopad novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Samozřejmě nechci vyloženě komentovat to, že nejdříve víceméně neschopností ve vyjednávání se zastaví stovka dopravních staveb a potom se celkem pompézně oznamuje to, že ty stavby, že deset z nich jsme zachránili.
Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Pane kolego, ještě vás požádám o strpení.
Děkuji za slovo. Já myslím, že předložení této novely v této chvíli je určitým poučením i pro pana ministra a pro vládu, že některé věci a rizika v dané chvíli prostě překročit nejde. Když jsme tady projednávali tehdejší novelu, tak jsme tady někteří z nás říkali, že prostě v té podobě, jak ten zákon byl přijímán, je tady velké riziko, že se zastaví české stavby. Tak jsem chtěl jenom připomenout k projednávání různých dalších zákonů, že nikdy neberme na lehkou váhu rizika, o kterých se při tom projednávání mluví a o kterých se ví. Protože potom to následné úsilí je možná větší než předělat tu původní podobu. Myslím si, že kdyby tam byl ten Pražský okruh, tak v zásadě bychom se smířili s tou nápravou celkem bez jakýchkoliv problémů. Ten Pražský okruh opravdu problémem je a je potřeba hledat nějaké další možnosti, jak se s tím problémem popasovat.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A tehdy kdo měl v rukách ty sirky, tak tvrdil, že to tak hrozné nebude. My jsme ale říkali, že nebude za co ty peníze utratit, protože prostě nebude žádná stavba povolena, žádná stavba tím novým přísným zákonem neprojde. No tak zaplať pánbůh aspoň za to. Takže to nakonec došlo až k tomu, že opravdu jsou ty stavby zastavené. Takže je zde tento návrh, je zde těch deset staveb. Protože Rakušané stavějí, Rakušané mají zájem o spolupráci s námi. Otázka je tedy, co bude s těmi dalšími stavbami. Nejen na ty stavby, kde vám propadla. Jenomže to my nemůžeme. A víme všichni dobře proč. A samozřejmě bych se chtěl na vás, na pana ministra Brabce a na nepřítomnou paní ministryni Šlechtovou, obrátit s výzvou, aby co nejdříve přistoupili k urychlení přípravy tohoto zákona o integrovaném stavebním řízení. Podle mě by tento zákon měl při jeho projednávání otevřít i ty další komplikované zákony včetně zákona o posouzení vlivu na životní prostředí a měla by být modifikována, regulována ta obrovská moc, kterou dostali v tomto zákoně ekologičtí aktivisté. Doufám tedy, že brzy tento zákon bude zpracován, předložen sem do Sněmovny a že bude podle mě co nejdříve schválen.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Nyní dvě faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. Myslím si, že asi všichni jsme rádi, že alespoň něco máme předloženo, že aspoň některé stavby se budou realizovat. A na místo B co nejrychleji, a hlavně naši podnikatelé, mohli využívat kvalitní komunikace.
není zákaz vlastnit majetek. Ústřední protikorupční úřad je zodpovědný za ověřování těchto oznámení. Na základě návrhu veřejného ochránce práv z dubna 2014 se nyní plánuje zefektivnit celý systém a přijmout novelu. Členové vlády musí oznamovat veškeré činnosti a veškeré příjmy, ať byly získány v soukromé nebo veřejné funkci, či zaměstnání nebo živnosti. Zákaz podnikatelských aktivit... Slovensko - není zákaz vlastnit. Spojené království jsem říkal. Švédsko jsem říkal. Takže v podstatě pokud se týká nějaké rekapitulace, tak můžeme konstatovat, že z dostupných zdrojů je známo, že omezení funkci člena vlády vlastnit majetek je v Polsku a v Rakousku. Pozměňovací návrhy kolegů Plíška a Chvojky podle mého názoru jdou nebo jsou v rozporu, nebo můžou být v rozporu s Ústavou a se základní listinou práv a svobod. Nicméně hovořil jsem pouze z dostupných zdrojů.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Martin Plíšek. Ano, pan kolega Vondráček je gentleman. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pěkný teď už podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové. Nehlásil jsem se s faktickou poznámkou, ale dovolte tedy v úvodu, abych reagoval na některá vyjádření pana předsedy Faltýnka. Podrobnosti stanoví zákon. Nicméně přímo naše Ústava zmiňuje členy vlády na rozdíl od ostatních veřejných funkcionářů ať už na krajích, nebo na obcích. Tak se ptám, pane předsedo Faltýnku prostřednictvím pana předsedajícího: vám nevadí, že už teď živnostníci, osoby samostatně výdělečně činné, nemohou vykonávat funkci člena vlády? Vy tam skutečně nevidíte ten potenciální střet soukromého a veřejného zájmu? Na to je také spousta i studií, které tady nechci předčítat a nechci tím zdržovat. Já jsem si ji také nechal udělat. Takže v Chorvatsku by pan ministr financí Andrej Babiš nemohl být ve vládě, pokud by nesnížil svůj podíl ve firmě na pět a méně procent. Rakousko tady bylo zmíněno. Vycházejí z nějakých historických zkušeností.
Pan předseda Mihola navrhoval tisky 752 a 839, což je legalizace trestné činnosti a zelená nafta, pokud se nepletu. Mám pocit, že jsem nechal hlasovat o všech návrzích, které zde padly. Nic nám nebrání, abychom otevřeli bod Je tomu tak. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Pokud jde o adaptaci na část nařízení týkajících se elektronické identifikace, ta bude realizována samostatně, a to z důvodu relativní samostatnosti -
Pane ministře, já se velmi omlouvám. Prosím skupinky, aby se rozpustily, a všechny ostatní, aby se ztišili.
Pokud jde o adaptaci na část nařízení týkajících se elektronické identifikace, ta bude realizována samostatně, a to z důvodu relativní samostatnosti této problematiky a pozdějšího adaptačního termínu.
Otevírám rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády. Já vystupuji ve třetím čtení, protože v garančním výboru bylo přijato také doprovodné usnesení, se kterým se měli možnost seznámit jenom přítomní členové garančního výboru a ne tedy Poslanecká sněmovna. Dá se říci, že to je transpozice evropské směrnice v takzvané minimalistické verzi, to znamená, že je v podstatě, dalo by se říci, o ničem. První věcí jsou otevřená data. A většina těch dat už v současné době vlastně není generována lidmi, ale je generována automaty. Druhou věcí, která tam není zahrnuta v té směrnici, je přidělení další komerční činnosti úřadům státní správy. My díky tomu, že jsme přijali služební zákon, který zabetonoval přijímací řízení do státní správy, tak přijímáme velmi často okliky, které to napravují.
Kolegyně, kolegové, já ještě jednou a doufám, že naposledy, prosím o klid.
Já bych tady mohl jmenovat řadu příkladů, kdy se tak stalo, ale nebudu tím zdržovat. Na semináři, který inicioval pan ministr vnitra, byla ukázka toho, co ta elektronická občanka případně dovede. Elektronickou občanku můžete klidně vložit do kapsy, ale zaručeně ji nevložíte do žádného přístroje, který máte ve svých taškách nebo na svých lavicích. I když to tvrdil pan ředitel Vrba, tak já jsem takový přístroj už dlouho neviděl. Jinak to prostě nejde. Ve všech těchto případech jste museli prokazovat identitu a pokaždé jiným způsobem. Už teď dokáže i mnohem složitější věci, než v současné době je díky těm aplikacím možné. Stačí k tomu přiložit prst nebo využít jiného způsobu, jak se identifikujete, a všechny tyto problémy jsou vyřešeny. A zbytečné zákony jsou prostě drahé.
Zakázek, investičních pobídek, dalších věcí. Ale to už je vaše rozhodnutí, které myslím, že víte na začátku, a je naprosto legitimní.
Ale v podstatě je to u každého bodu a u každé předlohy zákona, takže na to už jsme si zvykli. Ptáme se, jaký je rozdíl mezi členem vlády a jiným ústavním činitelem. Já si osobně myslím, že žádný, nicméně to nenavrhujeme, protože ten princip se nám nelíbí, že má být omezeno vlastnictví, a vlastnictví není činnost, jak už tady říkal kolega Vondráček. Já jsem záměrně nepoužíval žádná jména. Byl to ten příběh s firmou Eskon z Opavy, je možno vygooglovat, komu ta firma patřila a patří.
Ještě pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Vilímec, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo. To je špatně na tom jednacím řádu, ale to je věc jiná.